Nejprve pan poslanec Vozka. Není tomu tak. Paní poslankyně Kovářová? A pan poslanec Plíšek rovněž ne. V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby první vystoupila paní senátorka a samozřejmě dále ti, kteří se přihlásí.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, ctěná Sněmovno, dámy a pánové.
Nevidím přihlášku.
Je to důkaz, že si vážíte vzdělávání.
Nyní paní poslankyně Hana Aulická, potom pan poslanec Vozka.
Já jsem z Mostu. To, co jste tady říkal - z mnoha pohledů s vámi mohu souhlasit a souhlasím. Další věc. Vy tady hovoříte, nevymahatelné pohledávky že se odepisují a že prostě je to nespravedlivé. Proto se to odepisuje. Nejsou to žádné finance, které by město řeklo: my to tedy zaplatíme, nebo to odepíšeme a už to nechceme.
Děkuji. Nyní tedy ještě dvě faktické poznámky, pan kolega Vozka, potom ještě faktická poznámka kolegy Fiedlera.
Město skutečně odepisuje dluhy, které se nashromáždily, ale z 99 % za zemřelými občany. Některé části jsou v podrozvahové evidenci, které prostě evidujeme. Tak to sídliště patří městu. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana poslance Fiedlera.
Jen jsem chtěl zareagovat na kolegyni Aulickou. Oni to museli zaplatit sami a dostávají se do problémů. Oni nemají obecní rozpočet. Když to bylo nevymahatelné, tak to prostě to město - ono už to zaplatilo dříve a teď ty pohledávky odepsalo. Oni to musí zaplatit sami za sebe za ty dlužníky. A tady je obrovský rozdíl. Já jen poukazuji na to a mám zájem na tom, aby se tento problém nevalil pořád dál, abychom tomu už udělali přítrž a tyto nové chyby nevznikaly.
Nyní s přednostním právem paní ministryně Michaela Marksová.
Děkuji za slovo. Jsou tady dvě dávky na bydlení. V současné době každá je v jiném zákoně. Teď tady máme novelu zákona o hmotné nouzi. To se tedy týká toho doplatku na bydlení. Na ten vydáváme ročně něco pod 3 miliardy. Toto je soubor opatření, který analyzovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože už dávno víme, že to je problém. Ale bohužel, je tam řada opatření, která nejsou v gesci Ministerstva práce. To znamená, že tohleto je poměrně komplikovaná věc, která není plně v rukách našeho rezortu, ale my jsme, jak říkám, předložili materiál na vládu.
Česká kultura obživla na přelomu 18. a 19. století právě díky životu v českých hospodách. Chápu, že pan ministr Babiš, který je z Bratislavy, nemá vztah k české hospodě. Možná bychom našli řešení. Prosím vás tedy ještě jednou o schválení návrhu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, na zařazení bodu programu s názvem Diskuse o zrušení či odložení EET.
Já myslím, že můžete rovnou pokračovat tím druhým bodem. A já znovu prosím sněmovnu o klid!
Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák veřejně potvrdil, že to je legální migrant. Žádnou konkrétní odpověď jsem však ani tehdy, ani dosud neobdržel. Žádám tedy o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o všech migračních programech v České republice. Byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? Kdo to schválil? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřován? Prostřednictvím jakého programu sem byl tento migrant přijat? Uveďte prosím přesnou specifikaci tohoto programu. Kdo tento program schválil? Pokud ano, jaká? Jaké peníze byly pro tento program alokovány? Z jakých zdrojů? Premiér Bohuslav Sobotka v reakci na moji minulou interpelaci uvedl, že jakmile zjistí bližší odpověď na tyto otázky, tak je připraven ji poskytnout. Od znásilnění již uběhl měsíc a premiér Sobotka stále mně ani veřejnosti požadované informace neposkytl. Žádám proto o zařazení tohoto mimořádného bodu a v rámci projednávání žádám o jasné a konkrétní odpovědi. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Odmítáme nelegální migraci. Prosazujeme zákaz propagace islámského práva šaría v České republice. Říkáme jasně - peníze musí jít našim lidem, ne migrantům. Vaše, tedy Sobotkova a Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněna? Kdo konkrétně, pane premiére a vládo? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví?
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 30. listopadu odpoledne jako první a druhý bod, případně po již pevně zařazených bodech.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Grospič.
Mělo to udělat Ministerstvo spravedlnosti.
Po něm pan poslanec Kalousek.
Děkuji, pane předsedo.
Prosím jenom - ten bod 53 - kam si ho přejete zařadit? Ten první navrhovaný bod?
Stále také slyšíme, že Agrofert v posledních letech významně navýšil čerpání dotací v souvislosti s angažmá pana Babiše ve vládě. Růst dotací pro Agrofert existuje a má dva důvody. Ještě mi dovolte na závěr pár konkrétních čísel k dotacím a placení daní koncernem Agrofert.
Dvě faktické poznámky - pan poslanec Kučera a potom pan předseda Kalousek.
Mám jen zdvořilý dotaz na pana předsedu Faltýnka. A pokud vystupoval jako člen představenstva holdingu Agrofert, tak jsem ho chtěl přátelsky upozornit, že si popletl podklady. Tady je Poslanecká sněmovna.
Teď s přednostním právem pan ministr a potom pan poslanec Vondráček.
Je pravda, že stávající znění nemá definici toho, co je osobní zájem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já dokonce v rámci svého příspěvku zřejmě ani jednou nepoužiji slovo Babiš, ani jednou neřeknu Agrofert, já se pokusím držet se striktně právního textu.
Ale rozhodně to, co nevidím, nevidím nějakou ucelenou strategii, která by vedla a adresovala problém kybernetické bezpečnosti nejen v České republice, ale zároveň respektovala také to, že to není problém jedné země. Je to problém globální.
Pardon, pane poslanče , ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová.
Předmětné písm. Autorem této změny tehdy byli poslanci Nečas, Vidím a Kladívko a v důvodové zprávě se můžeme dočíst, že důvodem této změny je zpřesnění vymezení působnosti Vojenského zpravodajství v oblasti jeho vnějšího zaměření s ohledem na vývojový charakter bezpečnostního prostředí a asymetrickou povahu bezpečnostních hrozeb. Je třeba uvést, že při projednávání tohoto tisku nebyla k této změně jediná námitka či komentář. Garanční výbor pro bezpečnost tehdy zaujal k tomuto návrhu negativní stanovisko a tento návrh byl touto Sněmovnou poměrem hlasů 22 ku 121 zamítnut. Mám za to, že se nestalo, a předpokládám tedy a doufám, že tento návrh bude opět odmítnut. Je totiž dost obtížné oddělovat bezpečnost a obranu. Tyto dvě oblasti totiž nelze oddělit. I proto je problematika obrany součástí ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Obě služby, které působí v zahraničí, jsou relativně malé a nikdy jedna ani druhá samostatně nemohou informačně pokrýt celý svět a všechny bezpečnostní hrozby, kterým jsme nebo budeme v budoucnosti vystaveni.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Gabal.
Velice stručně. Jde tedy o hlubší kontrolu zpravodajských služeb, všech zpravodajských služeb. Považuji to za velice významný krok, protože při koaličních jednáních nebylo snadné partnery přesvědčit o tom, abychom tento krok podnikli. Více než rok pracovala skupina všech parlamentních stran na přípravě této legislativy a já bych všem chtěl poděkovat. Ale je důležité, abychom si uvědomili, že ze všech koutů tohoto parlamentu děláme významný krok, který se netýká kyberbezpečnosti nebo dalších věcí, ale který se týká kvalitativně nového stupně zpravodajských služeb. Tolik na faktické upřesnění. Doufám, že se podaří tuto novelu protlačit.
Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Pardon, pan zpravodaj nejprve s přednostním právem.
Já využiji podrobné rozpravy k tomu, abych vás seznámil se dvěma docela jednoduchými pozměňujícími návrhy. K tomu prvnímu. Za těchto okolností nedává smysl schvalování zvláštního statutu. Postavení zaměstnanců sekretariátu orgánu nezávislé kontroly bude vyplývat z předpisů vztahujících se na Kancelář Poslanecké sněmovny. Úprava ve zvláštním statutu buď bude duplicitně opakovat to, co platí obecně pro všechny zaměstnance, nebo by s obecnou úpravou kolidovala a vznikly by určité nejasnosti.
Doplňuji tak pozměňovací návrh, který prošel v minulé novele. Myslím si, že na obou stranách, jak na straně školy, tak na straně zaměstnavatelů, je snaha o vzájemné prohloubení. Já bych si dovolila pak přihlásit k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě. Děkuji vám všem, kteří jste vydrželi být v klidu, za pozornost.
Prosím.
A vzhledem k tomu, že chci poděkovat paní ministryni za upozornění na legislativně technické úpravy, tak ho budu muset načíst v té nové podobě celý. V novele školského zákona zvažujeme především prospěšnost či škodlivost změn ve financování veřejných škol. Samotný školský výbor nám však doporučil i další dílčí změny ve školském zákoně. Proto i já si dovolím zvednout téma, které považuji za důležité. Je navíc aktuální a vím o něm od mnoha rodičů i ředitelů škol, se kterými jsem měla možnost mluvit. Nová pravidla by měly školy respektovat od Nového roku. Bohužel už dnes se ale ukazuje, že bohulibý účel této detailní regulace, se zcela míjí s praxí. Místo aby se v tuto chvíli školy na její plnění připravovaly a zlepšovaly sortiment potravin ve školních bufetech, drtivá většina škol tato prodejní místa ze strachu před postihem plošně ruší. Nelíbí se mi to z několika důvodů. Za prvé je velmi subjektivní posuzovat, co pro které děti kterého věku je, či není zdravé. A pokud ze stávajícího znění vyhlášky vyplývá, že za nezdravý může být považován i normálně tučný jogurt, je něco velmi špatně. Za druhé, praktickým efektem tohoto opatření bude vyhánění dětí do okolních samoobsluh, bister a obchodů, kde si nakoupí, co samy uznají za vhodné. Ve výsledku budou jíst mnohem nezdravěji, než kdyby si ve školním bufetu koupily loupáček nebo housku se šunkou. Za třetí se mi nelíbí selekce škol, pro které vyhláška platí a pro které nikoliv. Střední školy si na ministerstvu vymohly výjimku. Ta se ale netýká víceletých gymnázií a dalších škol s odpoledním provozem. Přitom na nich probíhá odpolední vyučování, probíhají zde odpolední kroužky, vím o školách, v jejichž prostorách fungují hudební školy. Právě v těchto školách nyní zavřou i dobře spravované bufety, na které byly děti zvyklé a které často přispívaly i k dobrému prostředí ve škole. Jinými slovy, místo aby stát taková prodejní místa považoval na školách za bonus pro studenty i učitele, tak je raději zlikviduje. Je ale ještě jeden důvod, proč se mi nová regulace nelíbí. A ten důvod je zásadní. Jsem přesvědčena, že veřejná moc by neměla rodičům předepisovat, jak se mají stravovat jejich děti. Současně jsem přesvědčena, že úprava možností dopoledního i odpoledního stravování je v kompetencích ředitelů jednotlivých škol. Jinak se totiž ptám, na co mají děti rodiče a na co mají školy ředitele. Nechci však v této souvislosti útočit na Ministerstvo školství. A právě tato absurdita vedla k vydání diskutované pamlskové vyhlášky, která se setkala s nevolí nejen žáků a studentů, ale i ředitelů škol a rodičů. Ráda bych vás proto seznámila s pozměňovacím návrhem, který tuto situaci řeší. Věřím, že velmi jednoduchou změnou v zákoně můžeme zachránit školní bufety a současně respektovat snahu o zdravější stravování našich dětí, což je cíl, s nímž se plně ztotožňuji i já. Účelem mého návrhu je přenést rozhodování o prodeji zejména potravin na školské rady. V těchto radách mají své zastoupení i rodiče a jako samosprávné orgány školy jsou více způsobilé než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví zabývat se takovýmito margináliemi. Změna navíc umožní vzít v potaz specifické podmínky na každé škole. Odstavec 3 současně obsahuje výčet reklamy a prodeje, které jsou zakázány vždy, a nemůže je povolit ani školská rada. Schválením tohoto návrhu se tak stane bezpředmětnou i kritizovaná vyhláška, protože ztratí zákonnou oporu. Dámy a pánové, přestože máme na mnoho otázek různé názory a na některých se prostě nikdy neshodneme, tento návrh není ani pravicový, ani levicový. Domnívám se, že je to návrh zdravého rozumu. Je to návrh, jehož podporou můžete zrušit zbytečnou regulaci, která nic nelepší a naopak otravuje život mnoha studentům, učitelům i rodičům. Velmi vás prosím, pročtěte si návrh pozorně a zvažte jeho podporu.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Budeme pokračovat po krátké přestávce pro poradu klubu sociální demokracie, a to podle schváleného pořadu schůze.
Návrh vlastně umožní, aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v případě, kdy zemřelý získal jen krátkou dobu důchodové pojištění. Vychází z praxe, vychází vlastně z našich žádostí, které dostáváme na zmírnění tvrdosti zákona.
K tomu se přidal ještě problém horské služby a vodní služby. Druhý pokus do tohoto druhého čtení bohužel nevyšel. Takže pokud se ukáže při schválení tohoto zákona, že situace je zase neuspokojivá, tak musím říci, že snaha tady z řad poslanců byla, ale bohužel, Ministerstvo vnitra se k tomu postavilo, že je všechno v pořádku, a tak doufejme, že tedy je. Já se vám přiznám, že nevím. Spíš jsem na pochybách.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. K dnešnímu vystoupení mě přiměly tři důvody. Možná více než výčet jednotlivých aktivit a námětů vám poslouží příklad, který jsem zažila nedávno na Gymnáziu v Králově Poli. Čili tímto ještě jednou podporuji pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové. Tím druhým důvodem bylo vzdělávání dětí v zahraničí, tzv. české školy bez hranic. Dnešní podoba, tak jak je včleněna do novely, vychází ze společné dílny Ministerstva školství a pana poslance Kořenka, je podle mého soudu horší než ta moje - zcela neskromně -, a to v tom, že přibývá byrokracie pro české školy bez hranic a nedává jim tu jasnou garanci a předvídatelnost, kterou měly v případě českých škol bez hranic, tak jak jsem ji navrhovala já. Tím třetím tématem se vracím k samotné novele školského zákona, čili k financování. Vede mě k tomu jednoduchá úvaha. Pokud dnes máme školy, které jsou velmi nadstandardní, které poskytují kvalitní vzdělávání a jsou vyhledávané, obávám se, že tím, že vznikne optimalizace těch funkcí z hlediska možností, které máme, čili to, co bude hrazené, tak se ředitelé naučí velmi rychle pracovat s tím, že půjdou tou cestou optimalizace a tyto výborné školy se stanou průměrnými. Tento princip zdá se mi být také neudržitelný, protože ať vycházíme z toho, že se budou financovat třídy, nebo se budou financovat jednotliví žáci - třída a učitelohodiny se dají zvýšit tím, že se přijme více žáků. Třetí oblast, která mě zajímá, je pozice krajů po této školské reformě. My jsme si ji částečně vyjasnili na školském výboru, nicméně myslím, že by stálo za to, kdyby se k tomu mohla vyjádřit paní ministryně školství. To je vše.
Děkuji, pane předsedající. Týká se spíše jenom technických úprav. Navrhuje se, aby veškeré pozměňovací návrhy, které výbor doporučuje přijmout svým usnesením, s výjimkou bodu 6 až 9, nabyly účinnosti 1. září. Čili je to pozměňovací návrh, který upravuje účinnost.
Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Nina Nováková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je ovšem na úrovni informací. Na druhé straně však je kultura, ke které bychom se měli hlásit. Ale my ty dějiny prožíváme, dámy a pánové, dál. A to, že je velice nutné, aby naše společnost držela pohromadě, aby posilovala ty systémy, které ji právě pohromadě drží, což je ten školský systém, protože jenom do základních škol a do středních škol také, ale jenom do základních škol chodí povinně celá naše populace.
Dobře, budeme pokračovat i tak. Obě ustanovení mají v případě přijetí senátní verze nabýt účinnosti patnáctým dnem od data vyhlášení. Teprve v okamžiku podpisu novely prezidentem bude jasno, zda a v jaké podobě byla novela schválena. O tom, že takový postup je nerealizovatelný, a to zvláště u větších koncernů, o tom nemůže být pochyb. Jelikož je Česká republika demokratickým právním státem, veřejní funkcionáři, jichž se avizované změny zákona mají týkat, nastupovali do výkonu svých funkcí za určitého právního stavu a s důvěrou v něj. Novela tak působí de facto retroaktivně, když nyní sankcionuje výkon v minulosti nabytého vlastnického práva veřejného funkcionáře a souběžný výkon práva na účast na správě věcí veřejných, tedy výkonu veřejné funkce.